Je to vládní návrh zákona předložený do Sněmovny v červnu letošního roku.
Děkuji. Jedna věc je, že tedy by se prodloužila doba, po kterou probíhá předvolební kampaň v případě předčasného rozpuštění Sněmovny, na 90 dní. To je negativní ze dvou důvodů. To znamená, že senátoři by měli zastupovat přibližně stejné množství obyvatel, a to prostě v současné chvíli není a ten ústavní zákon to samozřejmě zakonzervuje v podobě, která to nebude nadále přinášet a respektovat.
A upozorňuji, že ještě nemohu dát faktické poznámky, protože není rozprava. Prosím pana Martina Kupku jako náhradního zpravodaje výboru, aby přednesl zpravodajskou zprávu za výbor pro veřejnou správu. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj se zabýval v květnu celým návrhem.
A můžeme otevřít rozpravu. Jako první v rozpravě se hlásí zpravodaj s přednostním právem.
Jak jsme byli několikrát upozorněni legislativou, tak musíme hlasovat o tom, že návrh výboru bude ten, o kterém se povede rozprava.
Ano, pane zpravodaji? Odhlásím vás, požádám vás o novou registraci. O tom rozhodneme v hlasování číslo 94, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.
Tento tisk je...
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Krásné dopoledne, vážení poslanci, vážení občané. My tu opět řešíme problém, který se de facto týká Českého Krumlova a centra Prahy, v žádném případě celé Prahy. Jde spíše o selhání kontroly, protože už dnes jde spousta věcí samozřejmě regulovat, ale musí se patřičné orgány snažit, nikoliv vymlouvat. Nechápu, proč my tady máme vydávat nějaké dva druhy státních průkazek, okolo kterých bude ještě spousta dalších problémů. A vracíme se k tomu, že ten problém se týká de facto dvou měst. Přesně takový postup navrhuji společně s Petrem Třešňákem v pozměňovacím návrhu sněmovní dokument 3944, který jsem již přednášel na výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.
Otevírám rozpravu. Připraví se pan kolega Marek Benda.
Jde o to, aby se zjednodušila procedura ukládání a v praxi i výkonu peněžitého trestu. O to se snaží tato novela.
To bude naše snaha.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení přítomní členové vlády, jsem jeden ze spolupředkladatelů a chtěl bych poděkovat za přípravu tohoto návrhu zejména naší hlavní předkladatelce, paní kolegyni profesorce Válkové. Tady mám nějakou souhrnnou tabulku . O tom vskutku musí být rozhodnuto. Takže o tomto jsme ochotni samozřejmě jednat. Tento návrh přitáhl poměrně velkou míru pozornosti veřejnosti. Skutečně berte to prosím jako argument podpůrný. Další odbornou debatu povedeme jistě na půdě ústavně-právního výboru.
To nemá cenu opakovat. Já si v této chvíli jenom dovolím, a pak se přihlásím s čísly, načíst dva pozměňovací návrhy. Já se potom v podrobné rozpravě k tomu přihlásím. To je z toho, aby si každá obec nařízením mohla stanovit období, ve kterém je poskytování ubytovacích služeb v bytových domech, rodinných domech a pro rekreaci zakázáno, a podmínky, za jakých je možné poskytování ubytovacích služeb v bytových domech na maximální počet osob, maximální počet přenocování v jednom kalendářním roce na jednu bytovou jednotku. Každá z těch obcí to řeší jinak. Přihlásím se k tomu.
A stále nejsem příliš přesvědčen, že je to opravdu velký problém Prahy a že se má řešit takto.
Dobrý den dámy a pánové. Já se velmi rád seznámím s podrobnostmi jeho pozměňovacího návrhu před třetím čtením. Dovolte, abych vám to stručně vysvětlil. A bavíme se o brigádnících z řad studentů či důchodců, kteří tyto služby zajišťují, a mnohdy se jedná o lokální patrioty, kteří to dělají za minimální mzdu. Nemají k tomu patřičnou kvalifikaci a nemají k tomu třeba příslušnou praxi. Proto bych vás chtěl požádat o zvážení podpory pro tento pozměňovací návrh, protože si myslím, že skutečně nemáme vstupovat příliš do práv vlastníků jednotlivých subjektů.
Já bych poprosil kolegu Profanta, jestli by mohl poslouchat. Proti té vázané, nebo i proti tomu kompromisu? Protože váš primátor je dokonce pro tu vázanou.
Uplynula lhůta, máme 13.35 a nyní se přihlásila tedy s přednostním právem paní poslankyně Černochová za ODS. Haló? Takže paní poslankyně Jana Černochová, máte žádost. Tak. Přestávku akceptuji.
Děkuji vám. Pokračovat budeme bodem Prosím, paní poslankyně.
Čili ta potřeba novelizovat ve směrech, které hned představím, trestní předpisy je velká a uvědomujeme si ji. O co tady vlastně jde? Jde tedy jak o změny v oblasti trestního práva hmotného, tak nutně o trestní právo procesní, které tyto změny uvádí potom do aplikační praxe nebo umožňuje, aby se aplikovaly, ale nejde jenom o tyto související procesní změny, ale jde i o nové možnosti, jak zefektivnit, zrychlit, zlevnit trestní řízení. První velká změna se týká redefinování jednotlivých hranic škody, kdy škoda byla stanovena před více než 17 lety, čímž se samozřejmě vzdálila ekonomické realitě a ve své fakticitě vlastně vede ke zvýšení kriminalizace. Týká se to nejen - Týká se to tedy oblasti majetkové hospodářské trestné činnosti. Současná hranice je, že se musí dosáhnout nejméně 5 milionů. To by bylo 20 milionů a výše, to jsou ty nejvyšší tresty, zvlášť závažná trestná činnost. Víme, že v současné době zejména v oblasti hospodářské trestné činnosti jsou miliardové škody. Takže fakticky to vede ke kriminalizaci, která neodpovídá současné ekonomické realitě. To je první věc. Takže v tomto smyslu si myslím, že jde o významnou procesní změnu, která nám zrychlí a zlevní trestní řízení. A to myslím, že opravdu uvítají všichni, nejenom soudci a státní zástupci, ale i ti aktéři, účastníci trestního řízení, o kterých jsem právě hovořila. A i proto je tak velká shoda politických stran na této novele. To jsou drobnější změny.
Děkuji paní poslankyni Heleně Válkové za její úvodní slovo. Pane zpravodaji, máte slovo.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
Takže já jenom v krátkosti.
Nemá. V tom případě budeme pokračovat. Prosím pana poslance Profanta.
Je tam jedna legislativně technická chyba. Článek dva římská dva je omylem označen jako článek římská tři.
Ano, děkuji. To byla v tuto chvíli poslední přihláška v podrobné rozpravě. Pokud tomu tak není, končím podrobnou rozpravu. Není tomu tak. Končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji navrhovatelce, děkuji zpravodajům.
Co je cílem této novely? Cílem je odstranit nespravedlivé povinnosti, které jsou stanovené vlastníkům nemovitostí, na kterých bylo zřízeno věcné břemeno distribučních prvků energetických sítí, a to hradit vždy náklady přeložek těchto energetických sítí i v případech, kdy tyto přeložky jsou naprosto nezbytné. Pokud by se vlastník bránil, tak tam hrozí samozřejmě to právo i formou vyvlastnění. Za to, že je na vašem domě zřízena, například bývá to nejčastěji taková ta konzola, tak dostanete nějakou náhradu. Ta náhrada se řádově pohybuje ve stovkách až několika jednotek tisíců korun. Dříve před rokem 1990 to nebylo ani to, protože si vlastníci ani netroufli cokoli žádat, víme, že vlastnictví tehdy bylo velkou překážkou a nevýhodou a obavou. A my v Senátu jsme připravili návrh, který chce odstranit výjimkou, kdy se jedná o případy zjevně nespravedlivé, aby žadatelé hradili tuto přeložku. Máme na mysli především stavební zákon. Ty situace v praxi jsou takové, že mám případy, kdy se na mě lidé obracejí, dům musí být zbořen. No tak to zaplatíte 150 tisíc za to, že vám tu konzolu přeložíme. Debata, která se vedla, byla velmi dlouhá a byla o tom, jak formulovat tyto nespravedlivé případy.
To považuji za něco, co je ve finále v rozporu se základními principy volebního práva u nás.
Nyní přečtu omluvu. Omlouvá se paní poslankyně Helena Válková mezi 12. a 13. hodinou z pracovních důvodů.
Děkuji. Já musím drobně reagovat. Já neříkám, že to není potřeba řešit.
Ano, do určité míry koresponduje s tím, co se odehrávalo v pracovní komisi, nebo skupině, kterou organizovalo Ministerstvo vnitra. Myslím si, že v pracovní skupině nebyl úplný souhlas nad způsobem fixace senátních obvodů. To je věc, kterou my považujeme za poměrně zásadní v komunistické straně, a věřím, že i ostatní kolegové. Takže to je problém. Vlastně těch malých, menších okresních celků, nebo nahrazujících, i když administrativně samozřejmě máme a není zrušeno územně správní členění na okresy. Takže to si myslím, že má své opodstatnění, protože trojkové obce mají významnou úlohu i ve volbách. Vytváří určitou spádovost pro své občany a mělo by to i velký smysl, kdyby takto bylo přistoupeno k té úpravě. Na druhou stranu ale nic dalšího asi by Ústavou nemělo být už takto pevně fixováno, protože se může vytvořit neřešitelný problém. Ústava nevymezuje například pevné hranice třeba krajské samosprávy, to je potřeba zmínit, a tady ji vymezíme, a vymezíme tyto obvody senátním volbám a to není šťastné.
Všichni víte, že dlouhodobě sleduji zejména resort dopravy. A právě tady je to, o čem mluvím, vidět nejvíce. Právě tady, Andreji Babiši a Vladimíre Kremlíku, další rozvoj naší země jednoznačně brzdíte. Právě tady je nejvíc vidět, jak tím, že nesmyslně prožíráte jinde, chybějí a budou chybět peníze na klíčové infrastrukturní projekty, na nové dálnice a železnice. Trestuhodně jste snížili rozpočet Ředitelství silnic a dálnic a Správy železniční dopravní cesty o téměř polovinu. Z toho mají čerpat obě klíčové státní organizace, a to za situace, kdy není jasné, jakými pravidly se bude toto čerpání řídit a která z organizací na tyto peníze doopravdy dosáhne. Letos jste vyčerpali - a teď poslouchejte všichni dobře - nulu! Příští rok plánujete pouhou miliardu. A stejným způsobem jste vzali peníze i kultuře, konkrétně programu na podporu profesionálních divadel, symfonických orchestrů a pěveckých sborů. Situace je vážná a dokazuje to, jak moc ignorujete varování odborníků, manažerů v dopravě i stavebnictví, novinářů a samozřejmě také nás v opozici. Nejen v resortu dopravy vládne kvůli vašim krokům beznaděj. Prosím vás tedy závěrem o podporu mých pozměňovacích návrhů a také, abyste zvážili svá slova a přestali lhát o tom, že naši zemi rozvíjíte, protože to minimálně v resortu dopravy prostě není pravda.
Jde o to, že u spousty programů, u spousty věcí, které směřují nějakým způsobem k smysluplné soudržné společnosti, můžeme ověřovat, zda fungují, a současně jsme schopni zjišťovat, jenom to často neděláme, co nefunguje, kde nám některé systémy vedou jen k tomu, že se replikují začarované kruhy. Typicky se debatuje stále dokola o tom, jak těžké je pro mladé lidi, kteří prošli třeba dětskými domovy, se uchytit v životě. Strašně se nám začínají zhoršovat předčasné odchody ze škol, zejména v Ústeckém a Karlovarském kraji, ale i jinde. To jsou tisíce mladých lidí. A teď ta souvislost. Je to samozřejmě bytová nouze, kvalita bydlení, zvládání bydlení a potom exekuce. Ukázalo se, že právě spousta obcí v naší zemi toto nijak palčivě nevnímá, protože jsou to u nich ojedinělé problémy. Je to asi 90 obcí z 206 takových těch větších obcí s rozšířenou působností. Když nebudeme jednat, bude to jenom ještě horší. A zase je tu ta souvislost právě k bytové nouzi, k bydlení.
Mnoho z těch peněz dáváme na bohulibou činnost ekologická výchova. Přitom samozřejmě ekologická výchova, nebo výchova k ochraně životního prostředí, má být přirozenou prvotní součástí výuky ve škole. Politika má dveře do škol uzavřené, nemá ve školách co dělat, říkáme. Podle mě je to správné. To je můj první návrh. A kde vzít na to peníze? Zatím se to tady nestalo. Přihlásil jsem se již ke sněmovním dokumentům, pod kterými byly uloženy, a prosím vás pak ve třetím čtení o podporu mých návrhů.
Děkuji panu poslanci Janu Zahradníkovi. Hezký večer. Připraví se Jiří Mihola.
Dobrý podvečer. Cena je základní, nejdůležitější informací v ekonomice a vytváří se správně pouze na základě spontánního vývoje cen, které vznikají interakcí mezi obchodujícími stranami, a díky tomu dochází k efektivní alokaci vzácných zdrojů a společnost bohatne. Dávat dotace tržním subjektům je v rozporu s touto logikou, v rozporu s logikou ekonomiky založené na volném trhu. Podle mého názoru stát nemá z peněz daňových poplatníků dále výrazně finančně podporovat vybrané firmy na úkor všech ostatních ekonomických subjektů. Opět je to ve prospěch kapitoly 396 Státní dluh, a to ve specifickém ukazateli obsluha státního dluhu. Ale já jsem si nemohl pomoci. Opravdu si myslím, že stát by měl peníze daňových poplatníků případně přerozdělovat jenom za účelem toho, aby pomohl nějakým znevýhodněným skupinám, lidem, kteří se dostali ne svou vlastní vinou do nějaké sociálně tíživé situace a potřebují v rámci solidarity pomoc od ostatních poplatníků. Naopak to směřuje komukoli, kdo splní třeba podmínky důchodce bez ohledu na to, v jaké je jinak příjmové nebo majetkové situaci. Nemá to žádnou logiku. Je to opravdu utrácení peněz daňových poplatníků bez jakéhokoli sociálního aspektu, bez jakéhokoli testu majetkové nebo příjmové situace. A z tohoto hlediska je to plýtvání s penězi daňových poplatníků.
Důvody, které mě k tomuto návrhu vedou, jsou následující. K dnešnímu dni se naše armáda podílí v deseti zahraničních operacích a čtyřech pozorovatelských misích. To je z mého pohledu naprosto nepřijatelné. Když se podíváme na poměr počtu nasazených vojáků k počtu nasaditelných, tak naše vojáky máme ze 44 % nasazených z možného počtu nasaditelných. To znamená, měli bychom si jasně říci, co je pro nás priorita, a nikdo mě nepřesvědčí o tom, že účast v deseti zahraničních operacích je plnění závazků z NATO. Takže z tohoto důvodu je cílem tohoto mého pozměňovacího návrhu snaha o nápravu dlouhodobého zanedbání rozvoje schopností pozemních sil a jejich posílení.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já se dopředu omlouvám za svou hlasovou indispozici. Ten první, pozměňovací návrh 3755, se týká navýšení výdajů na Národní program řešení problematiky HIV. Podle zdravotních pojišťoven také rostou náklady na léčbu a na tu vynakládají každoročně kolik stovek milionů korun, to je v průměru přes 250 tisíc korun na jednoho nemocného. Odborníci poukazují na to, že přestože počet vyšetření každý rok stoupá, mnozí lidé přicházejí na testování pozdě. Dorazí až s prvními příznaky, či dokonce s rozvinutou chorobou AIDS. V řeči čísel. Takto navýšené finance v oblasti prevence tak mají výrazný multiplikační efekt v podobě úspor nákladů na léčbu a minimalizaci škod. Z tohoto důvodu je vhodné tento titul podpořit nad rámec stávajícího návrhu. Cílem dotačního programu je podpora služeb pro rodiny, které mají preventivní a podpůrný charakter. Služby mají posilovat rodičovské kompetence, zkvalitňovat rodinné vztahy, podporovat rodiny v péči o děti, jejich výchově a při slaďování práce a rodiny a napomáhat při přicházení a řešení krizových situací v rodině, včetně domácího násilí, týrání a zneužívání dětí. Cílem je poskytnout komplexní pomoc rodině jako celku, to znamená širší rodině včetně dětí a prarodičů, a posilovat význam rodiny pro společnost.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vám představila většinu pozměňovacích návrhů, které předkládá klub Starostů a nezávislých. Pozměňovací návrhy představila paní poslankyně Jana Krutáková a dále ostatní představí ještě mí kolegové. To za prvé. A za druhé, budou podpořeny takové pozměňovací návrhy, které nebudou ohrožovat státní rozpočet. To parafrázuji. K té druhé podmínce musím konstatovat, že položky, které jsme vybrali do našich pozměňovacích návrhů, byly vybrány zodpovědně a důsledně. Řadu let sledujeme různé ukazatele a položky, které bývají opakovaně nevyčerpány, a pak tyto dáváme do našich pozměňovacích návrhů.
Prosím.
Proto mohu ujistit paní ministryni, že pokud by nějaký náš pozměňovací návrh byl podpořen, tak rozhodně nedojde k rozložení návrhu státního rozpočtu jako celku. Děkuji za reakci paní ministryni. Nyní k jednotlivým pozměňovacím návrhům. Zlepšíme podporu učitelů tak, aby se mohli plně soustředit na výuku. Musím tedy konstatovat, že to, co je v programovém prohlášení vlády, možná odpovídá tomu navýšení, které vláda navrhuje.
Nyní požádám o vystoupení pana poslance Grebeníčka a připraví se paní poslankyně Kateřina Valachová. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, obecně si dovolím konstatovat, že návrh zákona o státním rozpočtu, který předkládá tedy vláda, nebo vláda předložila, pokládám za současných podmínek s ohledem na ekonomický vývoj a očekávané příjmy v roce 2020 za vcelku racionální a odpovídající daným možnostem. Předesílám rovněž, že pozměňovací návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2020, sněmovní dokument 3758, který předkládám a ke kterému se tímto hlásím, nejde proti konceptu vládního návrhu a neznamená ani mechanické dílčí navýšení prostředků pro rozpočtovou kapitolu Akademie věd za cenu toho, že by v jiné kapitole měly prostředky chybět. Podstatou mého pozměňovacího návrhu je navýšení prostředků kapitoly Akademie věd na institucionální podporu Ústavu výzkumu globální změny, jehož institucionální podpora je nyní velmi nízká, a to z nečerpaných a kumulujících se nároků z nespotřebovaných výdajů v kapitole Technologická agentura. Jde o prostředky pro odpovídající institucionální podporu výzkumu a řešení mimořádně závažných problémů, kterým musí republika dnes a zejména v budoucnosti čelit v souvislosti s klimatickými změnami a nepříznivými tendencemi vývoje, pokud jde o zhoršování kvality půdy a ohrožení vodních zdrojů a zásob vody.